Členění území národních parků rozděluje území na čtyři zóny: zóna přírodní, zóna přírodě blízká - ta zóna přírodní je ta nejvzácnější, to, co se dříve nazývalo první zóna, kam byl vstup umožněn jenom na základě povolení orgánů ochrany přírody. Režim zón národního parku. Zakázáno je skoro všechno. Je zakázáno v zóně přírodní provádět zásahy, které jsou v rozporu s cílem ochrany této zóny s výjimkou následujících opatření. Chybí tady opatření na ochranu lesa. To tam uvedeno není.
To není o žádné ideologii, to je o nějakém celkovém zakotvení k přírodě. Přijde mně absurdní, když někdo mluví o experimentech. Jestli někdo s přírodou experimentuje, tak je to člověk. Samozřejmě příroda sama o sobě experimentuje každou sekundu, to je logické. Experimentovala tak po miliony let a bude experimentovat i nadále. Je zajímavé, že tady padaly odkazy na občany, kteří žijí v Národním parku Šumava. Nikdo je neobtěžuje. Ale ty představy dohromady - nechat to volně, aby to dopadlo jako Krkonoše či jiné pohraniční hory, prostě nejde. A zapomeňte na to, že nic se v přírodě nevrací do předchozího stavu. Věřte tomu, že ona vytvoří v průběhu několika desetiletí větší hodnoty, než jsou tam teď, než možná dokonce byly i v minulosti. Samozřejmě každá nostalgie má svoji cenu, ale odhoďte ji a zkuste koukat spíš dopředu.
Několikrát tady zaznělo a zvykli jsme si na to říkat: Já jsem poslanec za Královéhradecký kraj, já jsem poslanec za Plzeňský kraj, já jsem poslankyně za Jihočeský kraj. Ne, my jsme poslanci Parlamentu České republiky zvolení v tom kterém kraji a naše role je stejná, ať dojedeme z Krkonoš na Šumavu nebo ze Šumavy do Jeseníků. Všechny jsou unikátní. Unikátní není jenom Šumava, unikátní jsou Krkonoše s alpinskou tundrou, unikátní je Podyjí, unikátní je České Švýcarsko a unikátní je samozřejmě Šumava. Ano, Šumava je specifická. Je specifická v tom, že sedm obcí je přímo součástí národního parku a celkem 22 obcí je národním parkem tak či onak zasaženo. V případě Krkonoš, tady musím bohužel opravit svého vzácného kolegu, v případě Krkonoš jsou obce z národního parku vyjmuty a nejsou jeho součástí. Dovolím si pár poznámek k některým vystupujícím. Hned v úvodu mu dám za pravdu alespoň v části jeho projevu. Je to jeden z mála skutečně vážných výtek krkonošských obcí, krkonošských starostů k aktuální novele zákona. A jsem přesvědčen, že to bude jeden z nejjednodušších úkonů ve výboru pro životní prostředí, který provedeme, který pozměňovací návrh navrhneme. Ovšem nezaznělo, že je to opravdu, ale opravdu dlouhodobý plán, jak by měly naše národní parky vypadat. Problémem i v Krkonoších. Pakliže se dohodneme na tom, že nové znění bude takové, že 15leté moratorium platí pro ten případ, že se strany nedohodnou jinak, tak tam určitě 15leté moratorium můžeme nechat. Zajímavou poznámku měl pan kolega Vilímec. On mluvil o ideové koncepci. A ano, idea, filozofie ochrany přírody, naše vlastní filozofie ochrany přírody každého z nás se vinula jako červená nit vystoupeními většinou odpůrců této novely. Někdo má představu divoké přírody, v případě Šumavy divokého srdce Evropy. Je to otázka individuálního nastavení a já s tím nemám nejmenší problém.
Kdo je proti tomuto návrhu? I u něj se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti žádný. Nikoho nevidím. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednacího dne a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tento návrh se týká jen jedné problematiky, a to odchodů do důchodu u hlubinných horníků, včetně horníků uranových. Máme studie, které dokládají zvýšenou úrazovost, vyšší počet nemocí z povolání a také navrch velice úzkou profesní zaměřenost. Obzvlášť dnes v situaci, v jaké se nachází OKD v Moravskoslezském kraji, mi dovolte vás požádat o příznivé posouzení těchto předložených návrhů.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte mi, abych začal větou, že zkušenost je nepřenosná. Sliby byly chyby. Uběhlo pár let a jsme v situaci, ve které jsme. Jednu z nich provedla Thomayerova nemocnice na 124 hornících a druhá z nich byla provedena krajskou hygienickou službou.
Předkládaným vládním návrhem se zabýval na své 32. schůzi hospodářský výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si dovoluji vás požádat o podporu předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o ztišení, aby bylo slyšet, co jednotliví poslanci přednášejí. Opakovaně vás žádám o ztišení. Prosím, pokračujte.
To považuji za naprosto správné, skutečně je dobře, že se navyšuje onen poplatek. Ten byl historicky nízký a tento krok je krok správnou cestou. V tom samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu podporuji a souhlasím s tím. Myslím si, že to je i postoj celého poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Poměr, jakým způsobem budou ony peníze, které z těžby dostaneme, jakým poměrem ty peníze budou rozděleny. Ministerstvo průmyslu a obchodu na pokyn ministra financí Andreje Babiše změnilo pouze u hnědého uhlí poměr rozdělení dílčích úhrad z dobývaného nerostu.
Prosím o ztišení zvlášť v levé části sálu, kolegyně a kolegové. Prosím, pokračujte.
Mě to trochu překvapuje, že levou část sálu to nezajímá, protože tady se skutečně jedná o občany těch nejpostiženějších regionů. První pozměňovací návrh nechává tento stav takový, jaký je dnes. Nechme to tak, jak to je u ostatních nerostů.
Já si myslím, že pana ministra průmyslu to zajímá.
V tom druhém se snažím udělat jednu věc, a to dát více peněz nejenom obcím, ale samozřejmě i krajům. Mně jde spíš o to, jaká částka odchází směrem ke státnímu rozpočtu. Já považuji za naprostou samozřejmost v okamžiku, kdy se provádí takto extenzivní těžba, že se budou sanovat důlní škody a že se provede rekultivace. O tom se přece tady vůbec nebavíme. My se tady bavíme o něčem úplně jiném. Ty peníze v těch krajích chybí na rozvoj kraje. A o rozvoji kraje tady musíme mluvit. Protože tam nejsou peníze!
V zóně přírodě blízké... to už jsem řekl. Přitvrdila až na samu hranici tvrdosti. Dobře, pořád bych to chápal, jsou to ty chráněné zóny, kde lidé nebydlí, nehospodaří, tam mohou chodit jako turisté, tak dobře, tak je tedy trošku přiškrťme. Dohodnout. Všichni tušíme, myslíme si, co znamená slovo dohodnout. V Legislativní radě vlády škrtli slovo dohodnout a nahradili je slovem projednat. Co to znamená projednat? To jsou ty hlavní, základní momenty, které tady v tom návrhu Legislativní rada vlády dramaticky změnila. Pokud někdo bude takový blázen a národní park ještě u nás bude chtít vyhlásit - Křivoklátsko k tomu má bohužel už nakročeno - tak to bude muset učinit změnou tohoto zákona. Ale ty parky, které tady už dneska existují, nebudou mít žádný titul, kterým by byly vyhlášeny. Bude hledat právní titul - ten nebude. I to je podle mě závada, kterou významně vytýkám tomuto návrhu zákona. To byl, dámy a pánové, výstup z Legislativní rady vlády. Legislativní rada to vychýlila, tu tětivu vychýlila ještě daleko dál k nepřijatelnosti. Pan ministr nebo jeho spolupracovníci předkládají celou řadu důvodů, kterými obhajují ten zákon. Sjednocuje pravidla pro všechny národní parky. Není tomu tak, není to pravda. Reaguje na současný moderní přístup k ochraně přírody. Také má třetinovou rozlohu než Národní park Šumava. Nezlobte se, přátelé, já mluvím o Šumavě. Legislativa by byla přehledná, kdyby každý národní park měl svůj vlastní zákon. Otevírá národní park šetrnému turismu - není to pravda.
Přesto si myslím, že tento návrh je systémový a je správný a že bychom ho měli postoupit do druhého čtení a o detailech samozřejmě jednat ve výboru.
Já vám děkuji. A nyní tedy otevírám sloučenou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. První je přihlášen pan poslanec Chvojka.
Děkuji za slovo. Nicméně ty zase mají samozřejmě přidanou hodnotu v tom, že obsahují už dneska komentáře, různé knihy, judikaturu. Myslím si, že stát reguluje věci, když je společenská potřeba věci regulovat, že to není o nějaké bezdůvodné a bezvýznamné regulaci, o regulaci pro regulaci. Nicméně ten zásadní problém, ta právní apokalypsa, by opravdu přišla tehdy, když už ani advokáti či právníci by se v tom právním řádu nevyznali. Já za ni děkuji.
Řádně přihlášený pan poslanec Heger.
Děkuji. Můj dotaz směřuje víceméně k tomu, co všechno do právního řádu patří a kam až, do jaké hloubky -
Děkuji.
Ten dotaz, do jaké hloubky ten systém půjde a výhledově bude moci jít. Já jsem tady, už je to déle než rok asi, interpeloval ministra průmyslu a obchodu kvůli technickým normám. On mně tehdy sdělil, že to není možné, že Ministerstvo financí si přeje, aby se za ty technické normy platilo a posiloval se tak státní rozpočet, což je tak trošku v diskrepanci k tomu procesu, který je společensky velmi významný a nezbytný tak, jak ho tady popsal pan kolega Chvojka.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nikoho nevidím. V tom případě sloučenou rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je slušné odpovědět na otázku, takže vaším prostřednictvím panu kolegovi Hegerovi. Bohužel ty technické normy, o kterých hovoříte, součástí toho systému nejsou. To je asi potom úvaha, která může směřovat k Ministerstvu průmyslu a obchodu, příp. k nějakému jinému správnímu orgánu. Ale tato ambice tady zatím není.
Já vám děkuji.
Já jenom krátce shrnu rozpravu.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Sloučená rozprava skončila. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.
Já samozřejmě vnímám to, že není možné se přiklonit ani na jednu ani na druhou stranu. Samozřejmě to správné řešení bude takové, když ani jedna ani druhá strana nebude úplně spokojená. V tom bude onen kompromis. Někdo si může myslet, že je hloupost nechodit do lesa, protože tam hnízdí tetřev, který je chráněný. Já si to samozřejmě nemyslím. Tam by skutečně ten člověk měl ustoupit. Byla tady velká diskuse ohledně kůrovce, kůrovcové kalamity. Podrost už skutečně začíná vyrůstat a vyrůstá zdravý les, ne ta monokultura vysazená před desítkami let. Samozřejmě jediné argumenty, které zaznívají proti, že se nám to nelíbí nebo že na to nejsme zvyklí a že to třeba nevypadá v danou chvíli hezky. Už by nebyly žádné účelové posudky nebo nejednoznačné výklady a rozhodnutí správy a následné soudy. Věřím, že to bude ku prospěchu jak ochrany přírody, tak krajiny.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se úplně na začátek svého vystoupení chtěl zastat vědců. Oni se snaží hledat alespoň v rámci svých možností nějakou tu pravdu. Bohužel v tuto chvíli nejsem úplně přesvědčen, že by verze, která přichází do Poslanecké sněmovny, tento konsenzus přinášela.
Jenom velice krátce k mé předřečnici paní kolegyni Aulické. Já jsem to nemyslel negativně. Ale peníze na takový ten rozvoj. Pokud nepovažuje vysokoškolské vzdělání univerzitního typu za dostatečné k tomu, abych se tady vyjadřoval k tematice , tak to považuji za velmi smutné z jeho strany.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já vám také děkuji. V tom případě řádně přihlášení. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, milí kolegové a kolegyně, přeji vám krásné dopoledne. O peníze jde v první řadě. Vláda může kdykoliv poplatky snížit, zákonem stanovujeme, že nesmí být vyšší než 10 % tržní ceny. Proto chci doporučit Poslanecké sněmovně, aby toto omezení vládě nedávala a nechala návrh zákona v původní verzi. V návrhu zákona se píše, že těchto 28 % může být použito také k zajištění báňské záchranné služby organizované státem. To už není takový velký problém.
Já vám děkuji. Až bude přednesen návrh postupu při hlasování, v tom případě vás požádám, abyste přednesl svůj návrh. Eviduji dvě faktické poznámky. Já vám děkuji. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická s faktickou poznámkou.
Já už tomu přestávám rozumět, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Na hospodářském výboru jsme dlouze diskutovali. Co se týká poplatků, kdy to vzniklo. Vzniklo to kolem problémů OKD, vzniklo to impulzivně, nečekaně.
Já vám děkuji.

My tady budeme opatřením obecné povahy, vymezením tedy klidové zóny, případně vymezením dílčích zón v rámci managementu, dokonce rozhodnutím úředníka zakazovat občanům vstup do nějakého území. Dobře víme, že zakazovat je možné zákonem. A dále zákon vylučuje klasické správní řízení. Čili můj návrh na zamítnutí zde, dámy a pánové, zazněl. Prosím vás o jeho podporu. To se ta příroda najednou přestane chránit? Nebude, kdo se o ni starat? Nebudou ti lidé vědět, podle čeho se o ni mají starat? Ten normálně umožňuje postupovat, fungovat při ochraně přírody, jako tomu bylo dosud. Dokonce i národní parky nepřestanou chránit to území tak, jak si jejich ochránci představují. Kdybych měl tipovat, zdali tento návrh projde, nevím. Nejsem dobrým sázkařem. Ale já bych byl rád, aby se tímto návrhem zabývaly i další tři výbory. A tady bych pak navrhoval prodloužení lhůty na projednání o 30 dnů, tedy na 90 dnů. Věřím tomu, že i zdůvodnění.
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Děkuju za pochopení.
Já vám samozřejmě vyhovím.
Ale to se okamžitě vyhlašuje touto novelou ve stávající první zóně, takže nic nového se neotvírá. Pravidlo je zde jedno jediné - orgán ochrany přírody rozhodne o potřebě regulace, aniž by bylo přihlíženo na potřeby obcí, na potřeby obyvatel, kteří na území národního parku žijí.